Únik takového viru by mohl být krásnou prací jedné z těch globalizačních skupin proti Číně. Kam až dotekly, kdo měl kolik procent na byznysu s testy? Kdo měl kolik procent na byznysu s ochrannými pomůckami? Kdo měl kolik procent na byznysu s těmi neúčinnými léky, které mohly být i placebem? A to byste měli být schopni zjistit do poslední koruny. Vidíte, Volný blok se domluví i s Piráty, když jde o to, zjistit fakta. Ale teď stojíte před úplně novým fenoménem, o kterém jste ještě před rokem a půl vůbec nic nevěděli. A bude součástí činnosti této vyšetřovací komise také zhodnocení prací, které už se věnovaly efektivitě nebo neefektivitě nošení roušek a respirátorů? Bude součástí této komise zhodnocení toho, jestli ty respirátory pomáhají, nebo naopak škodí? Jiní vědci, odborníci, jako třeba autor mRNA vakcinace, který teď varuje před mRNA vakcinací a je přesvědčen, že to byl jeho největší profesionální omyl a že spike protein je nebezpečný toxin. Takže bude se komise zabývat původem viru, způsobem jeho šíření, o kterém já tvrdím, že nic nevíme, popíše nám komise způsob šíření, bude se komise věnovat porovnání statistik nám podobných zemí, kde ta míra smrtnosti, nebo kde ten počet zemřelých byl o 50 %, o 90 % nižší než u nás? Pokud byste s tím nouzovým stavem skutečně nesouhlasili, tak by ten nouzový stav nikdy nebyl. Bude se tato vyšetřovací komise zabývat legislativním stavem dobrovolnosti vakcinace v současné době, jestli už se nejedná o přípravu trestného činu vydírání, útisku, velmi podobnému znásilnění? A opravdu tohle všechno chcete stihnout za tři měsíce? Nebyl tam přihlášený nikdo na tabuli, nebyl přihlášený nikdo s přednostním právem.
Prosím, máte slovo.
Tak jsme zmínili tu situaci, která nakonec skončila s přijetím zákona pandemického, který jsme nepodporovali, protože to neřešilo stav, který v České republice byl.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Budu teď hovořit, vaším prostřednictvím, ke kolegovi Volnému. Pan Volný, vaším prostřednictvím, se přihlásil z lavice asi o pár sekund dříve, než jsem tu ruku zvedl já, abych se přihlásil také. Tak jsem mu umožnil, aby šel, a nezneužil jsem svého přednostního práva.
Tak jsem jim poděkoval za důvěru, protože jsem ve dvou vyšetřovacích komisích seděl. Vyšetřovací komise v našem pojetí, v našem jednacím řádu, a i kdyby si vytvořila svůj, prostě nemá žádné kompetence a nemůže nic. Já jsem ve dvou vyšetřovacích komisích pracoval, a když nás požádala policie o závěry a materiál z té vyšetřovací komise, tak jsem vždycky žádal hlavně, aby se to nikam nedostalo, aby aspoň ta odborná policejní veřejnost si nemyslela, že to tady je banda dementů, která pracuje tak, jak pracuje. Za dva měsíce shromáždíte pouze nějaký materiál, který sem přijde, u některých věcí narazíte. A řekl jsem to i své kolegyni, která se stala předsedkyní vyšetřovací komise v Bečvě, ta skončí úplně stejným způsobem, úplně stejným způsobem. Tak tady budete dva měsíce, strávíte prázdniny. Jsou tady nějaké oblasti, kterými se chcete zabývat. Požádejte si, o co chcete, přijdou vám desítky a stovky materiálů. A pak samozřejmě tu máme kontrolní zprávu NKÚ, která je pro nás důležitá, ale tou se ze zákona zabývá kontrolní výbor. Tady už jste to probírali? Mají aparát lidí, desítky a desítky lidí, kteří jim pomůžou, a oni vědí, jak to mají udělat. A pokud tedy dojde kontrolní výbor k závěru, že je potřeba se s tím tady zabývat, tak ať to připraví a můžeme se s tím zabývat zde na půdě Poslanecké sněmovny. A já vám, těm, kteří se necháte nominovat, přeji hezké léto. Vám, co jste ve vyšetřovací komisi na Bečvu, i vám, co se necháte nominovat do této vyšetřovací komise. Já jsem svému poslaneckému klubu řekl, že děkuji za důvěru, ale s radostí odmítám.
Mě pobavilo i to, že si někteří z vás myslíte, že my snad máme píár tým. To je úžasné. No tak nemáme píár tým, protože my nedostáváme žádné státní ani nějaké kmotrovské příspěvky. Žijeme opravdu jako mladá, poctivá, a proto chudá strana jenom z peněz, které si nasbíráme sami, a za to opravdu žádný píár tým nezískáte. My máme jenom to, co máme ve svých hlavách a ve svých srdcích a takhle pracujeme.
Já budu velmi rychlý. Pokud pan ministr, ministr zdravotnictví něco takového řekne veřejně, a já jsem to nezaregistroval, pokud to tam někde máš, a řekne, že vědomě porušuje zákon, on je úřední osoba... Takže pokud úřední osoba v pozici ministra zdravotnictví řekne, že vědomě porušuje zákon, tak je to stále úřední osoba.
A ještě ideálně by to byl případ, který už prošel vyšetřováním policie, která třeba nezjistila nějaká pochybení, a my jsme přesvědčeni, že tam ta pochybení byla. Ale vy se tím zabýváte, pane předkladateli, tak předpokládám, že jste schopen specifikovat konkrétní zadání této komise. To mě překvapilo. Dvě hodiny tady hovoří, jak je to zbytečné, a nakonec její zřízení podpoří. Nebudeme ji blokovat, ale nepodpoříme zřízení, protože ji vnímáme jako nereálnou ve výstupu, pokud nebude zkonkretizována a nebudou odpovězeny ty otázky, aby nedocházelo ke střetům a konfliktům v rámci vyšetřování.
Já vám děkuji rovněž.
Nejlepší komunista, kterého jsem v životě potkal, byl soudruh pan učitel Vítězslav Novák. Kdyby všichni komunisté byli takoví lidé jako on, tak žijeme opravdu v komunismu a je nám krásně. Byl to člověk, který odpracoval ročně snad tisíce hodin pro školu zdarma. Vždycky byl připraven vyslechnout si obě dvě strany sporu a nezatěžoval se jinými výchovnými metodami než fyzickým trestem viníkovi na místě. Byl skvělý. Tady mi nejde čas a tam to nesouhlasí určitě. Nejde mi tady čas.
Čas běží na tabuli. Není to špatně. Čas běží na tabuli.
To já vznáším vůči tomu námitku, protože tady ten systém nefunguje. Já si to kontroluji tady na tom systému a na tabuli ten čas neodpovídal.
Dobrá, takže budeme hlasovat o námitce pana poslance, že neodpovídá čas uvedený... Přihlaste se prosím. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Volného, že čas, který byl uveden na tabuli, nebyl uveden u řečnického pultu, a proto žádá o nové dvě minuty. Prosím, zahájil jsem hlasování. Takže pan poslanec Jakub Michálek s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Lubomír Volný.
Je potřeba říct, že selhání v době pandemie není důsledek pachatelů trestné činnosti. To je systémové selhání. Nejde to řešit prací policie.
Je s tím takový souhlas?
Co se týká pana Vandase, pan Vandas se stal v historii stejným cílem dezinformačních kampaní jako každý systému nevyhovující politik.
Takže tam, kde měli doplnit stranu, tak tam bylo napsáno "doplň stranu, tu politickou, které zrovna píšeš", ale ani to nebyli schopni zvládnout. To bylo to, že umožňuje vládě nařízení práce, nařízení práce studentům, prostě bez nouzového stavu to nešlo. Takže bez nouzového stavu jsme nemohli ty síly a prostředky Armády České republiky dát. Bohužel, ať pan premiér, nebo kdokoliv jiný umí slíbit cokoliv, ale nedodrží vůbec nic. A pak to byly ty nákupy pro Správu státních hmotných rezerv. Nebyl jediný proti. Šlo to do Senátu, tam se toho chytli kolegové senátoři. Když to přišlo sem a měli jsme to přehlasovat, tak k mému údivu celé SPD už nehlasuje pro, protože už to nebylo potřeba, pravostranná část opozice už není potřeba a tak dále, takže jste to pohřbili. Vzpomínáte si, když jsme to tady říkali? Tato vláda nám naslibovala, co jsme chtěli, protože prodlužte a my vám slíbíme, slíbíme vám cokoliv. Ale my jsme tady byli ti první, kteří to tlačili tou vládou, a říkali jsme: Nemáte jediný důkaz na to, že dochází u těchto malých dětí k přenosu této nákazy, a musíme ty děti takovýmto způsobem šikanovat, respektive šikanovat i ty rodiče, rodiny a tak dále? Ale všechno to bylo liché, protože jeden ministr, druhý ministr, třetí ministr, když se tady točili jak apoštolové na orloji, tak furt měli tu svoji: děti, děti, děti, prostě nikoho to nezajímalo. Na základě toho jsme řekli, že odmítáme podpořit další nouzový stav. Nouzový stav se neprodloužil, a co se stalo? Ano, bylo to zde několikrát zmíněno. A vláda vyhlásila nový nouzový stav. Obrátili jste se na Ústavní soud? Ne. Já jsem to trestní oznámení podal - tak, jak jsem to řekl u tohoto řečnického pultu, že to udělám, tak jsem to hned druhý den udělal. A kdo hlasoval pro pandemický zákon? Ano, jako strana jste byli jediní celí.
To bych prosil, protože samozřejmě píár, které vyčítáte ostatním, děláte velice dobře také. Prostě dostali řádově deset předloh, kde pozměňovali jména, upravovali a posílali. Skoro to vypadalo jako najatá klaka v divadle při potlesku, aby tam aspoň něco zaznělo. Hovořil jste o významných jménech, hovořil jste o profesoru Beranovi. Já pana profesora Berana znám a mám ho rád. Že neprošel ten návrh, není moje chyba, ale já jsem ho obhajoval a snažil jsem se, aby to vyznamenání dostal. Nejste jediný, který tyto věci vnímá, a tady v tomto sále je více lidí, kteří také komunikují a debatují s těmito vědci, kteří mají jiný názor než mainstreamový názor, přesto se na něho dívají a přesto se snaží ty názory dát dohromady. To jsou ti, co pochodovali se zdviženými pravicemi. To jsou ti, co mají vytetované SS na hlavách. To jsou ti, co vykřikovali nacistická hesla. Vyšetřovací komise: my jsme deklarovali, a tady to zaznělo z úst našeho předsedy, že vyšetřovací komise k covidu není náš šálek čaje. Naši lidé pracují ve výborech a ti odpovědi také požadují. Hanka Aulická by mohla desetkrát tady vykládat, jaké otázky od nás dostala a přenášela je na ministra, jestli dostala odpovědi, jak nám je předávala. My jsme nepotřebovali výzvu vašich příznivců, my jsme se dotázali našich představitelů na okresech, ve městech, jak se dívají na nouzový stav. Všechny ty věci, na které poukazujete, jsou z větší části dnes pod trestním oznámením. A já teď nevím, jak by ta komise, paralelní vůči vyšetřování policie a orgánů státu pověřených vyšetřováním, měla postupovat. Nedokážu si představit, jak by se dalo zabránit únikům informací z komise, které se v rámci toho vyšetřování dozví, aby nenabourala vyšetřování policie, protože si každý asi dokáže představit, že když v tom vyšetřování je někdo podezřelý a dostane se, byť zprostředkovaně, k nějakým informacím, tak je samozřejmě použije pro svoji obhajobu a bude se snažit to vyšetřování vést mimo. Opona se rozevírá, zpráva NKÚ je ta první, řekněme úvodní, která vychází ven, ale těchto zpráv bude podstatně více. Už vím o vysokoškolských pracích, které se zaměřují na toto téma, už vím o dalších, které probírají jednotlivé věci. Ale tak to má být, tak je to přece správné. A nebude se nic zametat pod koberec, to tady KSČM jasně slibuje, protože my jsme od začátku na to upozorňovali, že nemůžeme souhlasit se zametáním pod koberec věcí, které se dotýkají většiny občanů České republiky. Proto bych byl velice rád, abychom k této věci přistupovali korektně. A ta témata, která tady byla řečena předkladatelem v rámci vyšetření, jsou natolik obsáhlá, natolik široká, že si opravdu nedokážu představit, jak v reálu by byla pojata. Pokud nebudou konkrétní a jasná, tak to bude opravdu možná stejná kupa informací, jakou jsme tady teď dvě hodiny slyšeli, bez reálného výstupu, pouze konstatování, konstatování, konstatování, konstatování, jak si to představují, představují, představují.
A do nemocnice se jezdilo umírat, bohužel. na vedlejší účinky? Vyžádáte si anonymizované lékařské zprávy a statistické údaje od paní primářky z Košic, která léčí také pomocí Košického protokolu? Bude toto součástí vaší vyšetřovací komise? I proto jsme začali s Volným blokem a s Marianem díky činnosti našich sponzorů objíždět naše domovy seniorů a my tam suplujeme roli vlády, my jako Volný blok rozdáváme vitaminy a minerály našim seniorům v domovech důchodců. Bude součástí té vaší zprávy zhodnocení péče o tu nejvíce ohroženou skupinu, to znamená, o naše seniory? On vám tam určitě přijde s radostí, abyste ho tam grilovali a aby vám tam proti sobě poskytoval nějaký materiál. Jak hodláte vůbec zajistit součinnost všech těch lidí, které chcete vyšetřovat, když na to máte opravdu tři měsíce a ti lidé tam prostě nemusí chodit? Anebo tam přijdou a řeknou, že odmítají vypovídat, a je konec a vy s nimi nic neuděláte. Jak vláda, tak opozice. Ono to takzvaně lidově řečeno přitápí pod kotlem. Nebo jestli je u nás opravdu vakcinace stoprocentně dobrovolná, když už se bez vakcíny nebo nějakého jiného dokumentu nepodíváte skoro nikam? Ani jeden poslanec KSČM ani jeden poslanec ČSSD se těchto lidí práce nezastal. Každý, kdo je nadán jenom zbytečkem kritického uvažování, ten nadpis pochopí jednoduše. Jaká role té vyšetřovací komise tady v tomto bude? Dozvím se odpověď alespoň na jednu z těch otázek? Pan předseda Michálek má poznámky, což je úplně úžasné. Téměř by mi to umožňovalo skončit, ale já cítím, že čas na to, abych skončil, ještě úplně nepřišel, protože ten můj pocit, že jsem neřekl úplně všechno, je takový všeobjímající. To znamená, že ti, kteří volí pana Babiše, tak ty nikdo nepřesvědčí, že pan Babiš krade, nikdo. Všechny ostatní body tak, jak byly navrženy nebo tady přečteny panem Michálkem, prostřednictvím pana předsedajícího, jsou body, které jsou navnímány veřejností a které jsou všeobecně známy. A já bych opravdu chtěl znát odpověď na otázku, jestli tato vyšetřovací komise bude zkoumat původ viru, bude zkoumat způsob jeho šíření po České republice. Zkoumali je stejnou PCR metodou, jakou se zkoumají lidé, jestli jsou, nebo nejsou infekční. Předpokládám, že víte, že ten výsledek byl takový, že covid se v uzavřených prostorách nešíří. Nebyl na žádném povrchu, nebyl na rukou zaměstnanců, nebyl na rukou zákazníků, nebyl na dotykových displejích samoobslužných prodejen, ale nebyl ani ve vzduchotechnice. Ten PCR test dokáže najít ten virus, který je starý tři týdny, možná i měsíc. Přesto hlavní součástí vládní strategie bylo omezování lidí v uzavřených prostorách. Nikdo není nebo nebyl přihlášený, a teď je tam přihlášený jenom jeden kolega. Já tomu rozumím, ale prostě upozorňuji na fakt, že jsem se hlásil z místa, tam zase nikdo nebyl. Vy už jste zase domluveni a vás nezajímá, co ta komise fakticky bude řešit nebo nebude řešit. Jak se poučit v zemích, kde těch 30 000 lidí na 10 milionů obyvatel prostě nezemřelo? Není tam žádná informace o tom, jak zajistit, aby se ta situace neopakovala. Všichni víme, že se nakupovaly předražené zdravotní pomůcky, to víme úplně všichni. Všichni víme, že mnohé nemocnice falešně vykazovaly covidové pacienty, protože na tom vydělávaly statisíce, miliony.
pan ministr už se vrací, vidím ho tamhle otevřenými dveřmi. Podmínky jednacího řádu jsou naplněny. Máte slovo.
Protože jsem zapomněl, kde jsem skončil, tak se musím chytit dalšího bodu. Budu se muset chytit dalšího bodu, já si pak zase vzpomenu. Netvrdím, že se nemohou mýlit, mohou se mýlit. Třeba se za pět, za deset let ukáže, jak skvělá ta vakcína byla. A v České republice už v současné době lidé, kteří nejsou vakcinovaní, mají problémy. To jsou takové vtipné situace, ale to se utříbí časem v tom covidovém fašismu, pokud jej tato komise nechá vzniknout. Neviděl jsem je tam na začátku. A kdybych se nehlásil z místa, tak už by bylo dávno odhlasováno. Nemáte o tom žádný důkaz. Vy jste to chtěli prostě schválit. A vy jste si jich vynutili relativně dost. Ví to celá republika. Nad ničím jiným se nepřemýšlí a nad tím, jak hluboko se s tím lockdownem dojde. Ale vy všichni počítáte s tím, že ten lockdown bude a že bude tvrdší, než byl ten předcházející. Počítáte s rozštěpením společnosti, počítáte s tím, že tady vypuknou obrovské problémy a obrovské nepokoje.
Děkuji za dodržování času. Do rozpravy, takže pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím.
Je to zcela normální.
Paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou a s přednostním právem pak vystoupí pan předseda Chvojka. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Mám tady další dvě faktické poznámky.
Budu hrozně krátký.
Děkuji.
Jenom jednu větu.
Děkuji. Pan poslanec Jakub Michálek, faktická poznámka.
Děkuju za slovo. Já jsem se chtěl zastat kolegů z hnutí ANO, že opravdu není správné takovýmhle způsobem někoho křivě obviňovat z trestných činů. Myslím si, že by to tady na půdě Poslanecké sněmovny vůbec nemělo zaznít.
Děkuji.
A to přesně já jako svobodomyslný demokrat na rozdíl od vás chápu. A tady pan kolega. Určitě nevznikli pro blaho České republiky, ale spíše vznikli pro blaho někoho, kdo jim dává pokyny ze zahraničního centra, protože vy chcete v europarlamentu připravit Českou republiku o právo veta. Zachráníme je velice jednoduše tím, že jim nezabráníme v tom, aby svobodně dýchali, že zavedeme tu správnou primární péči, že zavedeme preventivní péči. A také zabráníme, anebo se aspoň pokusíme zabránit, rozštěpení společnosti na vakcinované a nevakcinované, což je úplně stejné, jako když byla společnost rozštěpena na bílé a černé, na židy a nežidy, na komunisty a fašisty. Je to úplně stejné rozštěpení. V okamžiku, kdy vy jedné té kategorii dáváte výhody, tak druhé je ubíráte.
To platí pro všechny poslance a poslankyně v tomto sále. A byl bych rád, abychom tuhle debatu neeskaovali. Paní poslankyně Hyťhová bude mít dvě minuty na faktickou poznámku. Prosím.
A oni to skutečně využili na to, že se na to odvolávali, na to ustanovení pandemického zákona při zavírání obchodů. Takže to jsou záležitosti, které se budou v rámci toho druhého okruhu promýšlet. Problém je pouze v tom, že ministerstvo opakovaně překročilo své pravomoci podle pandemického zákona a neuvádělo tam ty náležitosti, které tam být měly. To z toho důvodu, že všichni víme, jak se vytváří různé mediální vlny, na kterých se politické subjekty vozí v rámci svých volebních kampaní, a že to může být zneužito, a dynamika tohoto procesu. Souhlasím s tím, co říkal pan Feranec, že bude vyžadovat skutečně mravenčí práci plnění úkolů, které jsou vymezeny v rámci usnesení Poslanecké sněmovny, ale současně se mi vybavuje to, co psal jeden z anglických lordů, kteří měli ve Velké Británii na starosti zpracování něco jako zpráv NKÚ, a vždycky to trvalo rok až dva roky, než zpracují a odevzdají tu zprávu.